Že to je asociální. Že to je nespravedlivé. Ale popravdě řečeno, máte na to právo. Můžeme se zde přít politicky, kdy my budeme tvrdit, že to je špatně, vy budete tvrdit, že to je dobře. Použijete ekonomické argumenty, my se budeme snažit ukazovat rovněž ekonomické argumenty, použijeme sociální argumenty, všechno beru. Od toho je Sněmovna a od toho je politické soupeření. Budeme tvrdit, že je špatně, že to budete krátit zrovna důchodcům a že jinde se třeba budete řídit tou inflací. Ty platí pro všechny, vážená vládo. Nehledě na to, jestli máte 108, 109, nebo kdybyste měli klidně i více. A vy tímto reagujete na jednu jedinou věc. Možná ano, možná to protlačíte nakonec. Ale ještě tady máme Senát. Velmi dobře musíte vědět, že i v Senátu jsou nad tím velké pochybnosti. I vaši pětikoaliční partneři nad tím vznášejí pochybnosti. Neřekl žádné definitivní stanovisko. Jsem ale přesvědčen, že kdo vám to neodpustí, tak budou občané. A to nejen ti, kterých se to týká, čili senioři. A musím říct, že poslední dobou se mi ozvalo relativně dost lidí, kteří jsou i třeba vaši voliči, a nelíbí se jim to. Dokonce jsou ti, kterých se to nedotkne, nejsou to důchodci. A nevyčítají vám to možná kvůli té ekonomické úvaze, ale vyčítají vám to proto, jakým způsobem to činíte. Takže vážení občané, uvědomte si, že příště to můžete být vy.
Tak děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana ministra Stanjury. Pane ministře, prosím, vaše dvě minuty.
Nejenom koalice, ale ani opozice neupozorňovala. Dneska všichni říkáte: my jsme všichni věděli, že tam chybí peníze. Nezaznělo to z vašich vystoupení. Kdyby to byla pravda, tak ta debata je mnohem jednodušší a je pravděpodobné, že bychom volili jiné metody řešení. Ale já myslím, že to víme, že to má dopad i do budoucích let. Nikdo neodhadoval, že to navýšení bude tak veliké. Mezní částka byla 20 miliard. A to je ta neočekávaná skutečnost. To si myslím, že je docela očekávané. Ale ta výše překvapila i experty. Nezaznamenal jsem jediný expertní názor, že to bude tak vysoko, jak je to. Proto to řešíme. A proto to má dopad i pro příští roky. Vítám nabídku na debatu o té standardní úpravě. Ale pokud to neuděláme teď, tak už je to se všemi těmi dopady ze státního rozpočtu v příštích deseti a více letech. To tak prostě je.
Nikdo s další faktickou poznámkou už se nehlásí, takže můžeme přistoupit k dalšímu přednostnímu právu, a to pana poslance Tomio Okamury.
Zároveň kvůli vaší vládě je tady rekordní inflace, rekordní ceny energií, takže v podstatě vy uvrhujete téměř 3 miliony lidí do chudoby. No, upřímně, uživit dneska i jedno dítě - znám osobně matky samoživitelky - tak to je také v podstatě heroický úkol dneska. No tak to je tedy otřesné, jakým způsobem vidí důchodovou reformu Fialova vláda! To znamená, ne že... SPD říká: podpořte naše rodiny s dětmi, podpořte české rodiny s dětmi nebo české páry mladé nebo i samozřejmě motivujme české pracující rodiny, pracující mladé lidi, aby se nebáli mít druhé a třetí dítě. To je přece ten model, správný model z pohledu SPD. To je šílený, co předvádí Fialova vláda! Takže to je úplně pro nás nepřijatelné. Takže imigrace ano, určitě. Za to může vaše vláda. No to je neuvěřitelný! To je šílený, co vy předvádíte! No tak to je tedy opravdu šílený. No tak to je tedy vrchol, to my jako v SPD absolutně odmítáme, tohleto. Absolutně to odmítáme. To je základní předpoklad pro úspěšnou důchodovou reformu. Samozřejmě, to se projeví ve střednědobém horizontu. Ale krátkodobě, to už tady říkáme dlouho, že je potřeba osekat ty zbytné výdaje. Ale to vy udělat nechcete. Pojďme se tedy podívat dál na tu situaci. Přece mezigenerační solidarita v podání tedy pětikoalice je snížit lidem důchody. Ten člověk si ani nevidí už do úst, protože už se zamotává do svých lží úplně od rána do večera, premiér Fiala. No tak proti tomuto závěru nelze nic namítat. Teď se pojďme podívat na fungování průběžného systému. Kombinací těchto parametrů lze vyrovnat průběžný systém. Průběžný systém je založen na solidaritě nebo na ekvivalenci. Někdy je důchodový systém kombinací těchto přístupů. Jak průběžné, tak fondové systémy jsou citlivé na různé typy rizik. Na demografický systém jsou citlivější průběžné systémy, protože dříve či později jsou upraveny s cílem snížit deficity důchodových systémů. Různé penzijní fondy dosahují různé výnosnosti. Některé mohou dokonce zkrachovat a vláda bude pravděpodobně hrát roli věřitele poslední instance. Ne úplně se lze ztotožnit s názorem Bezděka z roku 2003, že většímu politickému riziku podléhají průběžné systémy než systémy fondové. S přechodem na fondový systém není vyloučeno, že budoucí levicová vláda, která se dostane k moci, zpochybní privatizaci důchodového systému a uvalí na střední (?) generaci novou daň. Příklon k průběžnému či fondovému systému souvisí s historickou zkušeností. Ve Spojených státech, kde znají vymahatelné právo a fungující kapitálové trhy, může být přirozenější náklonnost obyvatel k fondovému financování. Lze souhlasit s Vittasem, že neexistuje žádný zázračný důchodový systém, ať už fondový, nebo průběžný, soukromý, nebo veřejný, příspěvkově nebo dávkově definovaný. Tyto problémy postihují všechny typy kontraktů. Stárnutí populace má makroekonomické důsledky. Dochází ke snížení míry úspor, kapitálové zásoby i růstu a negativně je ovlivněn trh práce. Tyto záporné důsledky nastanou jak v průběžném systému, tak ve fondovém systému. Lze souhlasit s Holmanem z roku 2002, že ekonomické břemeno vyplývající z demografického stárnutí je zcela nezávislé na podobě důchodového systému. Dopad sociálního pojištění na úspory je sporný. Naopak fondový systém podle něj přispívá ke zvýšení míry úspor a urychluje hospodářský růst. - mělo být povinné, protože někteří lidé nejsou dost zodpovědní, nebudou si šetřit na důchod a spadli by do sociální sítě. Optimalizující aktéři budou vyrovnávat vládní politiku. Vládní dluh bude v budoucnu vykoupen vyššími daněmi. Povinný státní penzijní systém nevytváří žádné nové společenské bohatství, pouze vytěsňuje dobrovolné soukromé úspory. Jedině pokud by byla reforma alespoň zčásti financována vládní finanční konsolidací, mohly by národní úspory vzrůst. Jestliže reforma důchodového systému zvýší národní úspory, není to způsobeno změnou způsobu financování, průběžný systém versus fondový systém, nýbrž provedenou rozpočtovou konsolidací. Ačkoli fondy nahrazují předchozí povinný průběžný systém, lidé vnímají povinné penzijní fondy jako náhražku za dobrovolné úspory. Největší starost člověka investujícího do penzijního fondu, ať už dobrovolně, nebo povinně, je, že se svými úsporami do odchodu do důchodu nemůže nakládat. Povinné spoření má určité nedostatky.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 55. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Pozvánka vám byla rozeslána v úterý 21. února tohoto roku elektronickou poštou. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Renátu Zajíčkovou a poslance Stanislava Berkovce. Nikoho nevidím, že by se hlásil s jiným návrhem. Proto zahajuji hlasování o předložených návrzích na ověřovatele této schůze. Kdo je proti? V prvním hlasování dnešního jednání je přihlášeno 139 přítomných, pro 135, proti nikdo. Paní poslankyně a páni poslanci, dne 20. února jsem svým rozhodnutím číslo 53 na základě návrhu vlády vyhlásila stav legislativní nouze. Jako první s přednostním právem v této rozpravě je přihlášen pan předseda Výborný, následuje pan místopředseda Havlíček. Máte slovo.
Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, milé kolegyně, milí kolegové, děkuji za slovo. Já bych na úvod rád řekl jednu věc k proceduře, tak abychom se vyhnuli zbytečným diskusím, případně nepochopení v průběhu dnešního jednacího dne. Tak to je k tomu. A pokud jsem se přihlásil do rozpravy k legislativní nouzi, tak mi dovolte jenom krátké vyjádření a možná dovysvětlení toho, co mylně občas zaznívá ve veřejném prostoru a v médiích, když se dotazují mnozí nebo i veřejnost na to, zda je oprávněné projednávat návrh zákona o úpravě mimořádné valorizace v legislativní nouzi. Tak si jenom zopakujme to, co předcházelo v minulých týdnech. Vláda, a je to dohledatelné z veřejných zdrojů, nikdy nezpochybňovala to, že v roce 2023 bude muset přistoupit k mimořádné valorizaci. To nikdy nebylo zpochybněno. Nicméně vláda pracovala s těmi předpoklady, s tou predikcí, kterou vydala centrální banka - Česká národní banka, o které také hovořili zástupci Národní ekonomické rady vlády, a to že ta mimořádná valorizace se nákladově bude pohybovat někde okolo 15 miliard korun, v těch nejčernějších předpokladech okolo 20 miliard. I z úst ministra financí jasně zaznělo, že s tímto nákladem, s touto položkou, si je státní kasa připravena poradit.
Astronomicky zdražily i potraviny. To jsou ty hospodářské škody, které způsobila vaše vláda. Důchodci žádné hospodářské škody nezpůsobili. Vy tady říkáte, že to, že důchodcům máte vyplatit slíbenou valorizaci, zákonem danou valorizaci, že jsou to hospodářské škody. To je nechutné úplně. To lednové zrychlení inflace, jak už jsem zmínil, nemá v Evropě obdoby. Takže vaše vláda je nejhorší v Evropě. Všechny tyto skutečnosti potvrzují, že enormní růst inflace v České republice nemá vnější příčiny, ale že jeho hlavním viníkem je vláda Petra Fialy z ODS a její neschopnost proti růstu cen regulačními nástroji čelit. Je neuvěřitelnou ostudou této vlády, že ve všech sousedních státech jsou již potraviny levnější než u nás, a to včetně Polska nebo Německa a Rakouska, kde jsou navíc trojnásobné příjmy. Mimochodem, těch hospodářských škod, které vy způsobujete, co jsou skutečně hospodářské škody, ne to, co tady vy říkáte, tak je samozřejmě řada. Například vaše vláda podpořila likvidaci automobilismu nařízenou z Bruselu. No tak to bude paráda i pro ty důchodce tedy. Tuto pro Českou republiku likvidační normu podpořili v předchozích hlasováních na jednání Rady Evropy v době českého předsednictví zástupci současné Fialovy vlády a nyní i vládní europoslanci zvolení za vládu. Europoslanci SPD hlasovali samozřejmě proti. Tímto opatřením dojde i k drastickému zdražení osobních automobilů, které se pak stanou luxusem pro úzkou nejbohatší vrstvu společnosti a pro většinu občanů se stanou finančně nedostupnými. Tak se podívejme, jaká je situace kolem důchodců. Hnutí SPD naopak prosazuje zvýšení důchodů. Navíc získat sociální dávku jako přechodnou pomoc od státu je pro naše seniory velmi obtížné. Nelze se smířit s tím, aby senioři po celoživotní poctivé práci živořili v nedůstojných podmínkách a dluzích anebo podstupovali ponižující procedury žádosti o sociální dávky. Ostatně viděli jsme ty příběhy i v televizi, například na televizi Prima, kdy vaše vláda v podstatě přinutila seniorku, které je 80 let, k tomu, aby vyplňovala něco na úřadech, a ona bezradně brečí, pláče, i v té reportáži, protože vůbec neví, jak na to. Nikdo jí s tím nepomůže. A ta paní dělala celoživotně účetní, ještě když byla v produktivním věku. To je výsledek vaší vlády. Poslanci Fialovy vládní pětikoalice nám ale tyto naše návrhy opakovaně blokují tím, že je odmítají projednat. To fakt tedy ne. Já vám říkám, že naopak je problém tady a že lidé potřebují podporu. No tak to je tedy hustý doslova! Sami si zvýšíte platy, neomezený počet politických náměstků a 50 miliard Ukrajincům, ale Čechům zvýšíte daně, všem fyzickým osobám. Já jsem to velmi pečlivě četl ten váš rozhovor na Novinkách. A skutečně to tam bylo. A jaká je situace ohledně bydlení? Průběžný systém financování důchodů se v posledních letech dostal do krize. Průběžný systém je instituce, která činí rozdělení koláče sice rovnějším, ale omezuje velikost tohoto koláče. V situaci, kdy růst mezd a populace převyšoval výnos na kapitálovém trhu, se zdálo, že rozhodnutí zavést průběžný systém financování důchodů po druhé světové válce nebylo špatné, dokonce i kdyby mohl být předvídán současný populační trend. Řešení krize důchodových systémů při nepříznivých demografických trendech hledají vlády delší dobu v úsporách, zejména ve zpřísňování nároku na důchody, někdy i ve snižování úrovně dávek. Uskutečnění těchto opatření je však politicky a sociálně citlivé. Přesto se zdá, že kosmetické úpravy stávajícího systému v řadě zemí nestačí. Debata o penzijní reformě je klasickou ukázkou, jak funguje ekonomická teorie politiky . Politické strany se předhánějí v návrzích na změnu dosavadního systému, který je některými považován za neuspokojivý. Existují bohužel indicie naznačující, že politické preference obyvatel ohledně fungování penzijního systému se v nejbližší době příliš nezmění. Na jedné straně populační vývoj uvádí průběžný systém na pokraj propasti, takže se hledají alternativy, způsoby zajištění ve stáří. Přesto nelze zanedbávat čistě ekonomické zákonitosti, které fungování důchodových systémů řídí. Jeho reforma by proto rovněž měla brát v úvahu společenský kontext a mít politickou podporu. Cílem první kapitoly, kterou vám budu číst, je nabídnout model reformy penzijního systému, který odmítá dva extrémy: na jedné straně představu, že není třeba dělat nic, a na druhé straně příliš mnoho. Důsledkem obou zmíněných přístupů je obrovský tranzitivní dluh. Proto jsem také v úvodu zdůraznil, že je to jeden z názorů, protože například hnutí SPD je zásadně proti zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let. My jsme zásadně proti. Ale znovu říkám, těch materiálů je hodně, tak jsem si vybral jeden z nich, který by mohl také vzbudit právě třeba nějakou diskusi. Pomoc ve stáří může být zajištěna pomocí zaměstnavatelských fondů, soukromých penzijních fondů, osobními úsporami či životním pojištěním. Je nezbytné odlišit systémy průběžně financované, dávkově definované a systémy průběžně financované a příspěvkově definované a systémy fondově financované a příspěvkově definované či fondové systémy dávkově definované. Důchodový systém může vzniknout i kombinací těchto přístupů. Takže se podívejme, jaké mají ty různé penzijní systémy, jaké mají své výhody i nevýhody. Výhodou veřejných průběžných důchodových systémů je, že jsou odolnější proti inflaci, nepodléhají výkyvům na kapitálovém trhu a umožňují vyrovnávat důchodový systém podle parametrů. Jejich nevýhodou je často vysoké přerozdělování, povinné příspěvky, které mají charakter daně, a větší citlivost na demografický vývoj. Výhodou fondových soukromých penzijních systémů je větší individualizace, kdy dávky odpovídají zaplaceným prostředkům, snazší přizpůsobení demografickým trendům a nízké daňové zatížení. Mezi nevýhody soukromého důchodového pilíře patří, že soukromé penzijní fondy nemohou nabízet pojištění proti depresi, rizikům kapitálového trhu nebo neočekávané inflaci. Bismarckovská tradice je odvozená od systému sociálního pojištění zavedeného německým kancléřem Bismarckem v roce 1889, kdy vznikl systém starobních a invalidních důchodů následovaný zdravotním pojištěním a úrazovým pojištěním. Slovensko patří k evropským zemím, které provedly částečnou privatizaci důchodového systému podle doporučení Světové banky. Podobně jako Maďarsko či Polsko provedlo radikální reformu svého důchodového systému, která zavedla příspěvkově definovaný povinný systém starobního důchodového spoření, přebudovalo průběžný systém a posílilo význam dobrovolných důchodových schémat. Výše maximálního důchodu je omezená maximálním vyměřovacím základem pro platby pojistného. V prvním pilíři dochází k postupnému zvyšování věku pro odchod do důchodu na rovných 60 let pro muže i ženy. Bude silnější spojení mezi důchody a příspěvky. Dávky se indexují podle inflace a mezd. Druhý pilíř představuje povinný kapitalizační pilíř důchodového spoření. Systém je příspěvkově definovaný. Mají se jej účastnit všichni občané v aktivním věku tak, že polovina odvodů, které dosud platili sociální pojišťovně, půjde na jejich důchodový účet. Na Slovensku má být investovaných 30 % prostředků na osobních důchodových účtech. Přechod k novému systému nebyl jednoduchý. Lidé byli rozděleni do dvou skupin. První skupinou jsou občané, kterým bylo při zavedení reformy 16 let a méně. Ti vstoupili povinně do druhého pilíře v době nástupu do prvního zaměstnání. Do určité doby bylo umožněno lidem, kteří se přihlásili do druhého pilíře, se z něho znovu odhlásit a opět vstoupit do prvního pilíře. Třetí pilíř slovenského důchodového systému je dobrovolný. Důvěru Slováků v nový systém dokládá velký počet daňových poplatníků, kteří dobrovolně vstoupili do druhého pilíře. Ministerstvo práce nedoporučilo vstup do nového systému lidem, kteří měli do důchodu méně než 10 let, protože minimální doba spoření je právě 10 let. Peníze na účtu může důchodová správcovská společnost investovat pouze prostřednictvím klientem zvoleného důchodové fondu. Důchodové správcovské společnosti vytvořily tři důchodové fondy, růstový, vyvážený a konzervativní, které mají zajistit kapitálovou složku důchodového systému. Peníze na důchodovém účtu podléhají zčásti dědictví. Při smrti během aktivního života pozůstalí dostanou pozůstalostní důchod z prvního pilíře a zdědí zůstatek důchodového fondu. Když se od nominálních výnosů odečtou administrativní náklady a míra inflace, často se stává, že se klient dostane do záporných hodnot. To, zda se někomu spoření na důchod vyplatí, nebo ne, vyplývá hlavně z předpokládané doby spoření. Jde o období, kdy je občan zaměstnán a pravidelně přispívá na osobní důchodový účet. Dosavadní zkušenosti ukazují, že oproti původním předpokladům pravidelného zhodnocování důchodových úspor mohou důchodové správcovské společnosti vykazovat i reálné znehodnocení, tedy výnosy pod úrovní inflace. Důchodová reforma na Slovensku podstatně posílila princip ekvivalence a oslabila princip solidarity. Nejen důchody na individuálních účtech, ale i důchody v průběžném systému jsou závislé na příspěvcích do systému. Sníží se proto rozsah přerozdělování. Dřívější slovenský důchodový systém bral při výpočtu důchodů v úvahu pouze pět nejlépe placených let z posledních deseti před důchodem.